Živnostníci si od této novely slibují zrychlené řízení na živnostenských úřadech. Aby byla celá věc smysluplná, tak bych se stejně jako pan zpravodaj přikláněla ke třetí variantě. Tato varianta však bude vyžadovat skenery a softwarové vybavení přímo na živnostenských úřadech. Proto se ptám, pokud projde tento návrh zákona, jak budou zohledněny finanční náklady ve vztahu ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu obcí a jak to zohledníte při přípravě zákona o státním rozpočtu České republiky.
Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Urban.
Víme, jak to v České republice chodí: tisíc živnostníků na jedné adrese. Možná to nebude žádný problém - a já tak trochu možná cítím, nebo slyším trávu růst, ale mně se tohle opatření nelíbí.
Budeme o tom diskutovat. Připadá mi naprosto smysluplné, že když někdo přestane podnikat, tak se po čtyřech letech vymaže. Nechám ještě jednou prověřit, jaké náklady v tom hrozí.
Dalším přihlášeným do rozpravy je pan zpravodaj, poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče.
Víte, i kdyby to měl stát doplatit, tak je to dobře.
Ještě jednou se táži, zda se chce někdo přihlásit do obecné rozpravy. Není tomu tak. Táži se pana navrhovatele, zda chce mít závěrečné slovo. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Takže znovu zahajuji hlasování o návrhu. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Proti? Výsledek: návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.
Nechci vás nějak omezovat, ale možná by to přispělo ke zrychlení jednání Poslanecké sněmovny.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, rekordní nezaměstnanost je natolik alarmující a je to natolik palčivý problém, že se vlastně snahou o jeho řešení zabývaly snad všechny volební programy. Proto bude také patřit určitě k přednostním snahám této nově vzniklé koalice, a proto také klub KDU-ČSL podpoří, abychom se této problematice věnovali v nově zařazeném bodu, ať už ho navrhl kdokoliv.
Pan poslanec Stanjura, pan předseda klubu ODS, prosím. Byl dřív, určitě .
K dobrému, na to se můžeme těšit, k tomu špatnému to hrozí. A pokud jsme viděli jak návrh koaliční smlouvy, tak předběžný návrh koaličního programového prohlášení, tak si myslím, že z obou těch možných prostředků tam najdeme návrhy. Jak ty, které by mohly pomoci, tak ty, které určitě nepomohou a které budou škodit. No nevytvoříme. Můžeme přispět k tomu, můžeme přispět k tomu - já bych poprosil pana předsedu vlády, aby na mě zezadu nemluvil. Určitě má možnost se přihlásit do diskuse jako já. Taky jsem to nekomentoval z blízkosti jednoho metru, jeho vystoupení. Děkuju, pane předsedo. Myslím, že můžeme přispět k tomu, že zlepšíme podmínky pro to, aby někdo jiný vytvořil pracovní místa. No, je to možné, takhle dalece jsem ještě nepřemýšlel. Ale přijďte s konkrétními recepty, s konkrétními návrhy na změnu legislativy, které se budou týkat například podpory vytváření zkrácených úvazků, daňového zvýhodnění těch, kteří zaměstnají dlouhodobě nezaměstnané. To si myslím, že jsou konkrétní kroky, které mohou přispět k tomu, aby podnikatelé, živnostníci, zaměstnavatelé vytvářeli další pracovní místa. Přijďme s návrhem, který zpružní více pracovní trh, který sníží cenu práce. I to je pak šance k tomu, aby vznikala nová pracovní místa. V takovém případě budeme pro, abychom se tím urychleně zabývali, abychom vedli urychleně debatu v jednotlivých výborech a dohadovali se o tom, které koncepty jsou lepší, nebo horší. Pokud říkáme, že Eurostat má špatnou metodiku, tak ale nějakou metodiku, abychom se porovnávali s ostatními, zejména našimi sousedy, mít musíme. A podle toho Eurostatu, i když je podezřelý, jak říká ministr průmyslu, tak dva naši sousedé jsou na tom lépe, a to je Německo a Rakousko - tak to by měl být náš cíl, ať se dostaneme k nim. Tam bychom se asi inspirovat nemuseli. To má smysl a takového projednávání se my aktivně budeme účastnit.
Děkuji za slovo. Ale tleskal jsem eleganci, se kterou jste si s tím poradil. A teď k věci. To vše, co tady mělo být řečeno, a bohatě ještě navrch, tady k tomu řečeno už bylo.
V tom případě by to velmi pravděpodobně byl druhý bod, protože jako první, pokud projde návrh grémia, by byla ona Dohoda o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře. Po ní bychom tedy zařadili tento bod. Ale pouze upozorňuji, že v 11 hodin ve čtvrtek je zařazena debata o Ukrajině. To znamená, je tam toto časové omezení.
Rozhodně před Ukrajinu.
Děkuji za pozornost.
Ale i pro tento bod platí časové omezení 11. hodina a debata o Ukrajině. Takže pokud s vědomím toho na tom trváte, tak já to samozřejmě nechám hlasovat.
Samozřejmě si pamatuji všechno, co zde říkalo mnoho předřečníků. Nebylo tomu tak. A to se jim dokonale podařilo. Tak mi říkali: Nikdy s nikým nechoď do lesa. Ale já mohu říci jednu věc. Já jsem nelenil a dojel jsem si do Pardubic, kde jsem zjistil, zda byl na mne veden spis. Samozřejmě byl na mne veden spis. Měl jsem jméno Doktor. No a na závěr - já si myslím, že je naprosto zbytečné, abychom si vyčítali, co jsme kdysi kdo o kom řekl, co jsme chtěli a co jsme nechtěli, jestli jsme to podepsali, jestli se to bude soudit, nebo nebude.
Prosím k mikrofonu pana poslance Jana Zahradníka, který je přihlášen do rozpravy.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, když jsem se před několika dny hlásil k tomuto diskusnímu vystoupení, tak jsem netušil, jakou těžkou úlohu jsem si připravil - vystupovat po projevech paní poslankyně Semelové a pana poslance Grebeníčka. Paní předsedající, já bych rád vaším prostřednictvím vzkázal panu poslanci Grebeníčkovi, že to, co si moje generace pamatuje z komunistického režimu, to není jenom nějaké chladné hodnocení historie, nebo to není nějaké pokroucení dějin, které má za účel škodit jemu a jeho straně. Jsou to naše reálné vzpomínky. Relativismus, se kterým komunisté předkládají návrh na zrušení lustračního zákona, je nebezpečný. Ještě mi na závěr dovolte jednu takovou vzpomínku. Ona ta naděje nezahynula v dobách komunismu.
Děkuji, pane poslanče. Dobrá.
Jde nám o jakási formální pravidla, která buď fungují, nebo nefungují, anebo chceme zcela depolitizovat fiskální politiku? O centrálních bankách si můžeme popovídat jindy. Nepochybně i nedávná měnová úprava či intervence k tomu dá celou řadu zajímavých podnětů. Takže vlastně vznikla objednávka vylepšit, změnit, transmutovat evropský Pakt stability na třeba Pakt stability a růstu, dát nástroje, které by skutečně měla buď bruselská autorita, nebo národní vlády v rukou a měly možnost tyto věci ukočírovat způsobem, který by odpovídal nějaké rozvojové představě o Evropském hospodářském prostoru. Ale řekněme si, jestli se něco změnilo od té doby, kdy byl fiskální kompakt ratifikován. Druhý faktor, který byl ve hře, byl samotný faktor hospodářské krize. Krize zesílila právě tuto slabinu řízení jednotlivých národních hospodářských politik, ale i jejich koordinaci na evropské úrovni, a právě proto se přistoupilo k principu dluhových brzd, který nejenom na úrovni fiskálního kompaktu, ale v jednotlivých národních ústavních pořádcích byl zakomponován. To znamená, do jaké míry to pomáhá, či nepomáhá. Jestliže si něco zavedli ve Švýcarsku, tak je to podobné, jako když Švýcarsko řeší imigrační politiku. To si myslím, že pro nás není přesně využitelné, stejně tak jako zkušenosti řešit tyto problémy na půdě Spojených států.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 142, pro 129, proti nebyl nikdo. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodajovi, pan ministr zůstává.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, účelem smlouvy je poskytnutí policejním a celním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti všem formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro její přímé kontakty a zásady s nakládáním a předáváním informací mezi nimi. Smlouva standardně obsahuje demonstrativní vymezení rozsahu a forem spolupráce, přičemž základem je výměna informací. Dále upravuje například možnost vysílání policejních styčných důstojníků a spolupráci v oblasti výcviku a vzdělávání. Smlouva rovněž stanoví orgány příslušné k jejímu provádění, standardně upravuje náležitosti žádosti o spolupráci a možnosti jejího odmítnutí, stejně jako předávání a ochranu osobních údajů a utajovaných informací. V oblasti předávání osobních údajů smlouva reflektuje na skutečnost, že Česká republika je součástí schengenského prostoru.
Děkuji, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení byl určen pan poslanec Jaroslav Foldyna, který zde není. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby zpravodajem byl pan poslanec Holík, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Pane poslanče Holíku, dostal jste vysokou důvěru Poslanecké sněmovny. Prosím, ujměte se své role jako zpravodaj.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně, kolegové, byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne 12. září 2013 v Sarajevu.
Děkuji. Zazněl zde návrh na přikázání výboru zahraničnímu. Jiný návrh jsem nezaznamenal a můžeme tedy hlasovat. Končím tento bod. Otevírám bod číslo Opět prosím pana ministra vnitra, aby tisk odůvodnil.
Děkuji, pane předsedo. Spolupráce podle smlouvy se bude týkat všech forem trestné činnosti. Spolupráce bude zahrnovat výměnu operativních strategických informací, ať již předávaných na žádost, či spontánně, vytváření pracovních týmů, vysílání konzultantů a styčných důstojníků, spolupráci při pátrání po osobách a věcech a při ochraně svědků. Smlouva upravuje náležitosti žádosti o spolupráci, možnosti odmítnutí spolupráce, hrazení nákladů s tím spojených a postupy týkající se předávání osobních údajů a utajovaných informací. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, máte slovo.
Nebudu opakovat slova pana ministra, který tu smlouvu představil velmi dobře. Dodám jen, že Česká republika uzavřela řadu podobně zaměřených smluv s mnoha evropskými i neevropskými zeměmi. Na české straně se tato smlouva dotýká Ministerstva vnitra, orgánů Policie České republiky, orgánů Celní správy a Generální inspekce bezpečnostních sborů, na izraelské straně pak Ministerstva veřejné bezpečnosti a izraelské policie. Sjednání a provádění smlouvy si nevyžádá zvýšené požadavky na státní rozpočet. Doporučuji tedy Poslanecké sněmovně postoupit návrh do dalšího projednávání a přikázat tisk zahraničnímu výboru.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže obecnou rozpravu končím. Není zájem. Zeptám se, zda je zde nějaký jiný návrh.
Pevně věřím, že se domluvíme, že nic takového Státní ústav pro kontrolu léčiv nebude realizovat.
Táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Není tomu tak.
Děkuji za slovo. Uvedené společnosti byly založeny firmou PrimeCell necelé dva měsíce před zmíněným rozhodnutím vlády. Samotná firma PrimeCell byla založena v roce 2007 a za rok 2008 vykazovala jenom minimální obrat. Z uvedeného vyplývá, že tyto firmy získaly z veřejných prostředků velké částky. Vážený pane ministře, můžete mi prosím sdělit informaci, kdo je vlastníkem firmy PrimeCell a kde má tato firma sídlo, jaké konkrétní projekty budou dále podporovány v Národním tkáňovém centru?
Pane poslanče, já se omlouvám, ale váš čas vypršel.
Co firmy vyrábějí? Jaké mají vědecké kapacity? Jaký konkrétní prospěch z účasti ve společných podnicích má český stát a vědecká komunita?
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, vaše dotazy jsou velmi detailní. Tato společnost v blízkosti fakultní nemocnice buduje biotechnologické centrum. A myslím si, že si zasloužíte přesnou a vyčerpávající odpověď, takže vám v nejbližší době co nejdříve odpovíme písemným způsobem.
Je tomu tak. Prosím, pane poslanče.
Ano, děkuji za slovo. Já budu rád, když ty odpovědi dostanu. Ale chtěl bych jenom upřesnit, že u nás je vědecké bádání založeno na tom, že firmy, které dostávají granty na vědecké bádání, musí publikovat vědecké články o výsledcích svých výzkumů. A tady v tomto případě se to vůbec neděje a veškeré informace o tomto bádání jsou utajeny a nikdo neví, co konkrétně tyto firmy produkují. Naopak, argumentovalo se v dané době - Dokončím větu. Bylo argumentováno, že stát nemá dostatek prostředků na to, aby mohl investovat do vlastních tkáňových zařízení, proto spojí své síly se soukromým investorem a zajistí pokračování rozvoje bádání v oblasti biotechnologií. A zřejmě se takto neděje. Děkuji za případné odpovědi.
Pane poslanče, já vám děkuji a příště prosím, abyste si hlídal čas.
Souhlasím s otázkami, které jste položil.
Děkuji, pane ministře. Dalším v pořadí je Kateřina Konečná. Máte slovo.
Jedná se o téma odpadového hospodářství. Hrozí nám to, že nebudeme schopni splnit své cíle recyklace a další a další věci. Proto, pane ministře, prosím, položím jednu jedinou takovou konkrétní otázku, na kterou chápu, že nedostanu úplně termínově konkrétní odpověď, ale alespoň váš záměr, v jakém časovém horizontu plánujete předložit věcný záměr zákona o odpadech, případně potom paragrafové znění.
Dobrý den ještě jednou.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Prosím, zaujměte svá místa, abychom mohli pokračovat v jednání.
Děkuji. Přeji vám dobré odpoledne, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové. Pro jediného kandidáta, pana poslance Jana Bartoška, bylo odevzdáno 98 hlasů, a tudíž i pan Jan Bartošek byl zvolen. Po gratulaci pana předsedy Hamáčka se pan kolega již odebírá na své místo. Já tím končím volební body a děkuji vám za pozornost.
Ano prosím?
Říkám to v dobrém, spíš jenom jako doporučení, aby se to tedy neopakovalo.
Takže dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace, nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Nyní dávám slovo panu poslanci Adolfu Beznoskovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku. Připraví se poslanec Antonín Seďa.
Mám krátký dotaz na pana premiéra Sobotku. V médiích probíhají informace o zvláštní privatizaci OKD. V době privatizace v roce 2004 byl dnešní premiér ministrem financí a současně členem prezídia Fondu národního majetku. Dva dotazy na pana premiéra.
Slovo má předseda vlády Bohuslav Sobotka.
V té době k žádnému převodu bytů nedošlo.
Otázka na vás, pane ministře. V době, kdy je velký tlak na rozvoj ambulantní části například formou jednodenní chirurgie, je tato činnost nahrazena výhradně smluvním ujednáním o balíčkových cenách mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli. Podobně se jedná o smluvní ceny pro totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu. Vyhlašovala by je v rámci dohodovacího řízení VZP a platily by pro všechny zdravotnické subjekty, které tyto službu poskytují a mají smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou. Byl by to krok jednoduše proveditelný a hlavně správným směrem. Bylo by totiž v této oblasti najednou zcela jasno. Co tomu doposud brání, pane ministře?
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě toho, co jsem zde slyšel, musím říct, že s velkou částí této interpelace musím souhlasit. Myslím si, že je opravdu chybné, že veřejnost, jak ta široká, tak ta odborná, není přesně informována o tom, kolik které zdravotnické zařízení, jakou platbu od zdravotních pojišťoven dostává. Protože na základě koaliční dohody bude vypracováno programové prohlášení a toto programové prohlášení pro oblast zdravotnictví počítá s tím, že všechny smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními, podobně jako mezi zdravotnickými zařízeními a jejich dodavateli, budou veřejné. Opravu nevidím žádný problém v tom, aby občané věděli, za co zdravotní pojišťovna platí, kolik, jaké jsou tam podmínky a podobně.
Děkuji, pane ministře. Poprosím pana poslance, jestli má zájem o doplňující otázku. Pan poslanec nemá. Nyní poprosím paní poslankyni Annu Putnovou, která má interpelaci na ministra školství pana Marcela Chládka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.